Vážená paní poslankyně, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane místopředsedo, jedna věc je, a to si myslím, že je dobré, abychom si řekli, do jaké míry stát může mluvit do toho, jaké partnery využívají jednotlivé privátní komunikační komerční společnosti, pokud jde o jejich dodávky technologií. Vláda do takové věci může zasahovat jenom na základě zákonných oprávnění. A já se obávám, že takovýchto zákonných oprávnění mnoho není. Za druhé, a tím se vracím k té naší dopolední debatě o privatizaci obecně. Tady v minulosti byly přece zprivatizovány společnosti, které se zabývají například radiokomunikacemi. Nebo byli zprivatizováni telefonní operátoři, mobilní operátoři, nebo přišli noví privátní mobilní operátoři na náš trh. Musím říci, že pro mě je tady obtížné, abych se tady autoritativně vyjadřoval na adresu některých společností, tak jak to činí paní poslankyně, protože já v tuto chvíli jsem v ústavní funkci, jsem ve funkci předsedy vlády. Takže tady si myslím, že je potřeba, abychom se všichni chovali pokud možno odpovědně. Stejně jako já zde nemůžu uveřejňovat informace ze zpráv, které poskytují tajné služby a které jsou v režimu, který mi neumožňuje, abych ani na interpelacích, které jsou navíc přenášeny v televizi, tak abych zveřejňoval údaje, které podléhají utajení. Takže tolik jenom velmi stručně.
Paní poslankyně se chystá na doplňující otázku.
Tedy znovu. Víte o tom, že firmu Huawei vyřadila Austrálie z důvodu bezpečnostního rizika z tendru na vybudování národní sítě internetu? Ano, nebo ne? To přece vědět můžete, nebo nemusíte a na tom nic špatného není, když mi odpovíte. Víte o tom, že tohoto výrobce telekomunikačního vybavení označil Výbor pro zpravodajské služby americké Sněmovny reprezentantů za bezpečnostní riziko a doporučil, aby mu byl uzavřen vstup na americký trh? A toho určitě, takové odpovědi se i na tomto fóru jistě dopustit můžete.
Já chci ujistit pana poslance Chalupu, že brexit se skutečně opakovat nebude. Ten už nastal. Možná jste špatně poslouchal, ale je jasné, že to je nezvratné. Ale skutečně, pane poslanče, brexit už se opakovat nebude. Je to proces, který se teď odehrává. My se s tím budeme muset vyrovnat. A já si myslím, že máme jasný plán, jakým způsobem jako Česká republika budeme postupovat jak ve vztahu k vyjednávání s Velkou Británií - a já jsem tady jasně pojmenoval, jaké budou naše priority. Pokud chce mít Británie přístup na volný trh, tak my samozřejmě chceme co nejvyšší práva pro naše lidi a naše pracovníky ve Velké Británii. My pečlivě posloucháme, co se říká i v parlamentních výborech, a také se především pečlivě díváme kolem sebe a od samého počátku jsme byli schopni hodnotit migrační krizi realisticky. Říkám bohužel, na rozdíl od některých kolegů v Evropské unii.
Děkuji panu premiérovi i za dodržení času k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, musíme si uvědomit, že v tom referendu rozhodli férově Britové, nikoliv občané České republiky. Rozhodli se tak, jak se rozhodli, a my prostě musíme jednat. To si také musíme uvědomit. Velmi zkratkovitě říkám, že těmto lidem daleko více vadí polský katolík než pákistánský muslim.
Děkuji panu poslanci Ondřeji Benešíkovi. Nyní faktická poznámka - jestli pan předseda Kalousek trvá na faktické poznámce?
Děkuju za slovo. A to, že jsem řekl brexit, tak to je příměr.
Pane premiére, jasná otázka. Prosím vás o jasnou, stručnou odpověď. Ano, nebo ne?
Děkuji.
Uvidíme. Když se podíváme na první reakce bruselských politiků, a často reakce velmi hysterické, tak si uvědomíme, že oni si prostě některé věci nepřipouštěli, nechtěli si je připustit a dosah toho, co se stalo, si nepřipouštějí ani teď. Ale to, co se odehrálo v Británii, je něco kvalitativně jiného. Nepůjde to bagatelizovat. To hlasování dopadlo jednoznačně, Britové řekli jednoznačně ano, chceme vystoupit, a také vystoupí. A ještě jedno slovo zdůrazňuji a to je slovo "poslední". Poslední příležitost, poslední šance.
Nic odloženo nebylo ani není, platí původní termín.
Děkuji panu ministrovi.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, co se týká zákona, který byl citován, tak z mého pohledu se nejedná o možnost, ale skutečně povinnost, protože to lze usoudit z těch ostatních možností, které jsou tam uvedeny nebo takzvaně možností. A samozřejmě praxe je vykládá tak, že se jedná o povinnost.
Tak víc takových spokojených odpovědí. Děkuji, paní ministryně i pane poslanče.
Proto se vás ptám, pane ministře: Je tato informace pravdivá?
Děkuji, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Podobných informací asi nebudeme ušetřeni ani v budoucnosti. Naopak takových informací bude čím dál tím více a jejich strategie, záměr i jistý cíl je zcela nabíledni. Mohu vám uvést čísla, mohu vám uvést techniku.
Vy jste od té doby absolvoval už několik jednání vrcholných představitelů Evropské unie, takových těch prvních reflektujících jednání po rozhodnutí o brexitu. Všichni jsme zaznamenali první reakce představitelů Evropské komise, jejího šéfa pana Junckera vyzývajícího k rozšíření eurozóny a definitnímu řešení toho problému.
Ano. Tak jsme se snažili, aby se nevykopal příliš velký příkop mezi těmi zeměmi, které platí eurem, a těmi ostatními. To znamená, snažili jsme se nějakým způsobem sledovat, co se v eurozóně děje, a snažili jsme se podporovat takové kroky, které by nevytvářely Evropu, kde se příliš rozdělí jednotlivé linie integrace a spolupráce. Takže evidentně tady nás čeká mnohem složitější diskuse o tom, abychom Evropu nějak udrželi pohromadě a příliš se neoddělily ty země, které platí eurem, a ty země - nepochybně řada z nich bude mít tendenci k výraznému nebo rychlejšímu prohlubování integračního procesu. Pokud jde o pozici české vlády, tak o tom budu mluvit samozřejmě dneska večer tady na půdě Poslanecké sněmovny. Tou první prioritou je stabilizace a soudržnost Evropské unie. Za druhé. Klidný a věcný rozchod s Velkou Británií. Teprve se to pracně všechno vytváří, jako třeba společná evropská pohraniční a pobřežní stráž. Stejně jako námořní operace proti pašerákům v Egejském moři, stejně jako teď bude určitě potřeba operace proti pašerákům u libyjských břehů, a Evropa na to nemá nástroje. To téma bezpečnosti vidím jako klíčové. Myslím, že řada evropských zemí to vidí jako klíčové. A Evropa tady v tomto smyslu musí udělat víc, pokud jde o spolupráci v boji proti terorismu, pokud jde o spolupráci v boji proti pašování lidí, pokud jde o zastavení nelegální migrace. To je naše rozhodnutí, musí vycházet z naší hospodářské a rozpočtové situace, a pokud jsou tak obrovské rozdíly v životní úrovni a v platech mezi námi a zeměmi eurozóny, mám na mysli zejména Německo, Rakousko a další, tak si myslím, že musíme teprve pokročit z hlediska konvergence, abychom byli schopni euro úspěšně přijmout.
Chce, prosím.
Nevím, jestli ta omluva, která tady byla čtena, se týká i dnešních interpelací, asi ano.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vážení přítomní, chci se zeptat, proč se nyní v českých médiích vyjadřujete v tom smyslu, že brexit bude mít paradoxně vliv na obnovení hlubší evropské integrace. Souhlasíte s dalším prohlubováním evropské integrace a odevzdáváním našich současných pravomocí do struktur Evropské unie, které evidentně prokazují svou nekompetentnost? A vy v kontrastu s tímto navýsost oprávněným požadavkem evropské občanské veřejnosti souhlasně hovoříte do médií o tom, že brexit bude mít pozitivní vliv na obnovení procesu evropské integrace? Vy se neobáváte dalšího posilování odstředivých tendencí a další eroze Evropské unie? Neobáváte se dalšího vzrůstu popularity extrémních politických subjektů jak na národní, tak na celoevropské úrovni? Většina obyvatel členských států o tento způsob řešení nestojí, ani občané České republiky.
Váš čas, pane poslanče, omlouvám se.
On tím něco sledoval a někdo mu musel poradit, kterým směrem toto vyjádření má vést. Takže asi je zajímavé sledovat to, co říká prezident republiky, kým je obklopen. Já se ptám pouze na ty veřejné zdroje a myslela jsem si, že pan premiér v závažnosti toho tématu se přece jenom odváží víc a popíše ty souvislosti trochu hlouběji. Když to neudělal on, musím to udělat já. Pokud jde o to zabezpečení, druhým okruhem bylo zabezpečení čínské návštěvy v hlavním městě Praze. Ptala jsem se také v této souvislosti na to, jaká byla skutečná role pana Jaroslava Tvrdíka, protože asi nemá smysl zastírat, že vlivná byla. A to je třetí okruh, ke kterém jsem vztahovala své dotazy ve své písemné interpelaci, tedy role čínské ambasády v Praze při návštěvě čínského prezidenta. Teď v té písemné odpovědi to nebylo popsáno, teď v té doplňující ústní odpovědi popsal, že ti koledníci, kteří šli kolem, vlastně napadeni čínskými aktivisty nebyli, že to bylo jenom takové postrkování a trošku se tam škádlili a policie je oddělila, a tím pádem všechno proběhlo normálně. Na mě tedy u televize to dělalo jiný dojem. Nábor probíhal skrze různé i neoficiální organizace, čínské zaměstnance firmy Huawei nebo spolky, jako literární, spolek průvodců a další. Každá desetičlenná skupinka měla svého lídra. Dostali jsme instrukce, jak se chovat v okamžiku, kdy někdo bude proti návštěvě protestovat. Demonstrující máme překřičet, nemáme se bát na ně vztáhnout ruku, pokud možno ale lidi nezranit, vlajky strhávat. Konec citace. Mé dotazy mají rozsah téměř jedné tištěné stránky.
Já jenom pro pořádek dodávám, že předkládám návrh. Takže to, co přednesla kolegyně Černochová, je hlasovatelné a je možné po jménech hlasovat. Rozhodneme hlasováním, zda se tak rozhodneme, nebo ne. Obdrželi jsme nominace, došlo k osvojení a ty návrhy jsou řádně projednány a schváleny. Každopádně si myslím, že Poslanecká sněmovna v tomto ohledu je suverén a může si vyhradit hlasovat o jménech jednotlivě, jestliže se tak rozhodne. A já ty návrhy beru jako řádně projednané a doporučené Poslanecké sněmovně ke schválení. Tímto způsobem upravený návrh usnesení je hlasovatelný.
To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Hlásí se ještě někdo další? Není tomu tak. Ptám se na závěrečné slovo.
Pouze krátký dodatek. Věřte, že to je skutečně pouze doporučení prezidentu republiky.
Děkuji za závěrečné slovo. Zahájil jsem hlasování o Františku Hájkovi. Návrh byl přijat.
Dále František Ventura.
I tento návrh byl přijat. Návrh byl přijat.
Dále Jaromír Vašků.
Zahájil jsem hlasování o panu profesorovi Jaromíru Vašků.
Dále Jaroslav Vrbenský.
Zahájil jsem hlasování o návrhu na udělení státního vyznamenání Jaroslavu Vrbenskému. Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování o návrhu Jiří Zvolánek. Kdo je proti? Je to hlasování 286, přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, pro 95, proti žádný.
Další jméno je Judita Štouračová.
Zahajuji hlasování o paní docentce Juditě Štouračové. I tento návrh byl přijat.
Dále je nominován pan Milan Knobloch.
Zahájil jsem hlasování o panu profesorovi Miloši Peškovi. I tento návrh byl přijat.
Dále je nominován pan Pavel Dragoun.
Je to hlasování 291, přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, pro 122, proti žádný. Návrh byl přijat.
Dále je nominován pan Petr Sáha.
Zahájil jsem hlasování o návrhu na udělení státního vyznamenání panu profesorovi Sáhovi. Je to hlasování 292, přihlášeno 143 poslankyň a poslanců, pro 110, proti žádný.
Dále je navržen pan Valerián Kováč.
Zahajuji hlasování o Valeriánu Kováčovi. I tento návrh byl přijat.
Dále je navržena paní Věra Růžičková.
Je to hlasování 294, přihlášeno 144 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování o Vojtěše Hasmandové. I tento návrh byl přijat. O Zdeňku Pololáníkovi jsem zahájil hlasování. Návrh byl přijat.
Dále je navržen pan Václav Cílek. Dále je navržen pan Petr Fiala.
I tento návrh byl přijat. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?
A poslední z navržených je pan Josef Mandík.
Zahajuji hlasování o panu Josefu Mandíkovi. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s jednotlivými kandidáty.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí. Ptám se na závěrečná slova - pane ministře, pane zpravodaji? Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Pokud jde o zkrácení lhůty, já jsem to v rozpravě neslyšel, mohl jsem se přeslechnout, ale pokud to v rozpravě padlo, bude se to hlasovat až po přikázání výborům.
Já chci jenom potvrdit, že to v obecné rozpravě padlo.
Dobře, děkuji. V tom případě záleží na zpravodaji, já jsem nemusel... Ale pan ministr - závěrečné slovo. Kdo je proti? Děkuji vám. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh z pléna na jiný výbor? Není tomu tak. Nejdřív vás všechny odhlásím na požadavek z pléna. Požádám vás o novou registraci. Návrh byl přijat. Žádám ministra zemědělství, aby předložený návrh z pověření vlády uvedl.
Nově se také upravuje proces ohlášení vzájemně uznávaných hnojiv tzv. předběžnou notifikací. V navrhovaném znění ohlášení mají ve svém právní řádu zavedeny i některé jiné členské země EU, například Německo, Francie, Španělsko. Nicméně z pohledu kontrolního orgánu se objevuje několik podstatných nedostatků, které má právě navrhovaný zákon eliminovat. Byly přeformulovány obsahové náležitosti rozhodnutí o registraci hnojiva především za účelem jasného vymezení podmínek, za kterých bude hnojivo uváděno do oběhu. Bylo doplněno, že i v případě změny etikety nebo příbalového letáku je třeba žádat o změnu rozhodnutí o registraci. Etiketa nebo příbalový leták hnojiva budou nově obsahovat údaje, které zajistí spotřebiteli podrobnější informace o výrobku. Navrhuje se také nové ustanovení, které zakotvuje podmínky, za kterých je možno letecky aplikovat kapalná hnojiva a pomocné látky na zemědělských pozemcích.
Děkuji panu ministru zemědělství Marianu Jurečkovi a prosím paní zpravodajku, paní poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby uvedla svou zpravodajskou zprávu. Děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Petr Bendl, ale s přednostním právem vás, pane poslanče, předběhla zpravodajka, tak jako jste to udělal v předchozím bodě. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo nyní ve svém vystoupení. Děkuji.
Děkuji za slovo. Tak jak správně paní zpravodajka říkala, ten zákon už je tady dlouho.
Odpověď nebyla žádná. Přesto na něj vláda nakonec přistoupila alespoň tím způsobem, že se nepřipojila k žalobě, kterou k evropskému soudu vzneslo Slovensko právě při prosazení těchto kvót. Letos v březnu jsem navrhla Poslanecké sněmovně, aby vzdorovala Evropské unii ve chvíli, kdy ona uzavírala dohodu s Tureckem, a nepřistoupili jsme na ten zjednodušený bezvízový styk s Tureckem. Pan předseda vlády ve své odpovědi na adresu Jaroslava Tvrdíka neříká nic. Na to já jsem se s odpuštěním neptala, jestli je to obvyklou, nebo neobvyklou součástí návštěv. To víme všichni, že se nějaké skupiny vždycky do těch příprav zapojují. To by určitě bylo důležité, abychom věděli, ale z odpovědi pana premiéra to nevyplývá. Chtěla jsem vědět -